Ačkoli není vyloučeno, aby státní podnik vykonával vedlejší činnost i v jiných oborech, postupně se ukazuje, že takto přísná a rigidní úprava není vhodná. Proto tento pozměňovací návrh navrhuje, aby úkoly zakladatele mohlo plnit několik ministerstev. Konkrétní uspořádání jejich vzájemných vztahů bude ponecháno na smlouvě. Tím bude dosaženo vysoké flexibility. Jinak řečeno, předkladatel se domnívá, že není vhodné vnutit ministerstvům jeden model řízení, který z povahy věci nebude vhodný ve všech myslitelných situacích. Smlouvu bude však vždy muset schválit vláda, tím bychom se riziku přílišné libovůle vyhnuli. Vláda bude též moci takové uspořádání jednostranně zrušit. Jedná se o změnu, která nebude mít přímý dopad na veřejné rozpočty, umožní však mnohem efektivnější využívání majetku svěřeného státním podnikům, takže je možné, že dlouhodobý přínos bude pozitivní. Děkuji za pozornost.
- A s náhradní kartou 34 pan poslanec Havránek. Schůze byla přerušena v pátek 16. června po určení ověřovatelů schůze. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 69. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 69. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? Přijato. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu pořadu, ale táži se ještě pana předsedy Bendy, který tady má přihlášku s přednostním právem. Pardon, já se omlouvám. Takže z pověření vlády tady přednese předložený návrh paní ministryně Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo, krásné odpoledne, dámy a pánové. , kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony, byla do exekučního řádu zařazena zvláštní právní úprava zastavování bezvýsledných exekucí, v nichž nedošlo po dobu 6 let ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a exekucí není postižena nemovitá věc. Tuto dobu je možno prodloužit opakovaně o další 3 roky, pokud oprávněný složí zálohu na další vedení exekuce, nejvýše však na 12 let. Právní úprava zastavování bezvýsledných exekucí se týká rovněž náhrady nákladů exekuce. Náklady bezvýsledné exekuce se určují ve výši minimální odměny a paušální náhrady hotových výdajů a tyto náklady se uspokojují ze zálohy na náklady exekuce nebo ze zálohy na další vedení exekuce.
Čeští občané, čeští podnikatelé a české právo si to zaslouží. Přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.
Prosím dalšího řádně přihlášeného pana poslance Kolovratníka. A ruším omluvu pana poslance Kasala.
A nebudu mluvit o soukromých dopravcích, o kamionech a podobně. To samé platí, když jsem si posčítal všechny městské dopravní podniky, ne tedy ty krajské autobusové dopravce, ale sdružení dopravních podniků, které zřizují obce. Já tady prostě říkám fakta, to, s čím oni počítají, respektive o co přijdou. A poslední, co povím. Chci panu ministru Stanjurovi trochu ulehčit život alespoň symbolicky jednoduchým výpočtem.
Táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nikoliv. Tímto zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji. Děkuji za pozornost.
Nyní poprosím ještě - s přednostním právem pan poslanec Sládeček, pardon, ne s přednostním právem, ale řádně přihlášený. Pane poslanče, už vás vidím. Děkuji. A ještě paní poslankyně Schillerová, paní předsedkyně.
Děkuji.
Tímto končím podrobnou rozpravu. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? A paní zpravodajka rovněž ne. Tak nyní se pustíme do hlasování. Přihlašuji vás tímto. Mám poznamenáno. S přednostním právem pan ministr Jurečka.
Děkuji.
Děkuji.
V tom případě tedy končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova - je zájem, pane ministře? Nikoliv. Výsledek: přijato. Já tedy tímto končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji za spolupráci. Nyní jsme se dostali k bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, aby se ujal slova.
Návrh zákona je velmi krátký, velmi jednoduchý. Snížení se týkalo i benzinu Natural. Díky pozitivnímu vývoji cen ropy a ropných produktů na světových trzích jsme přesvědčeni, že se můžeme vrátit o několik měsíců dříve k původní sazbě této spotřební daně. Dnešní den můžeme využít k případnému načtení pozměňovacích návrhů.
A jen v krátkosti tedy.
Hodnocení, jak moc bylo toto opatření úspěšné v boji s inflací, nechám na občanech. Prostě věřili českým zákonům. Tito podnikatelé, ale nejenom podnikatelé, ale také občané si mysleli, že stále platí princip předvídatelnosti práva, že je stále jedním ze základních atributů právního státu a podstatným způsobem souvisí s principem právní jistoty a je zcela nezbytným předpokladem obecné důvěry občanů v právo.
Takže několik málo údajů. Vláda tento transformační plán bude schvalovat buď 28. června, nejpozději pak 12. července. Plán skutečně do konce června, jak bylo schváleno, bude dokončen. Sama máte správnou informaci o tom, že bude projednán dozorčí radou, poté bude projednán vládou. Počítám s tím - a tady prosím o pozornost, protože to je závazek, který si tady dávám - že manažerské shrnutí z tohoto plánu poskytnu k dispozici poslankyním a poslancům. A potom vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, každopádně k tomu bude probíhat i kulatý stůl v naší režii. Pokud vy potom uspořádáte další, jsem připraven na něj přijít. Ale byl bych rád, aby ten název byl skutečně Budoucnost transformace České pošty. Pokud název toho semináře zněl zavírání poboček, tak to je prostě v plné kompetenci České pošty, jejího managementu. Proto jsem byl velmi rád, že vám ty informace podrobně podal pan zastupující generální ředitel Štěpán. Myslím, že je podal velmi podrobně a dobře, a určitě o budoucnosti České pošty na jakékoliv platformě jsem připraven se bavit. Ale logický postup je, že dříve, než tady budu udávat jakákoliv konkrétní čísla - a chci připomenout, že my se dnes nebavíme explicitně o reformě České pošty, o její budoucnosti, tak ten bod nezní. My máme novelu zákona o státním podniku. Tedy my schvalujeme zákon, který se toho jistě věcně týká, ale samotná částka jako taková bude představena v transformačním plánu, který nejdřív schválí dozorčí rada, nejdřív schválí vláda a potom bude dán k dispozici v manažerském shrnutí poslancům. Potom se na tu debatu samozřejmě těším. To byla nějaká celková odhadovaná transformační suma. A budete možná překvapeni, jak to nakonec v tom transformačním plánu bude napočítáno a bude vypadat. Ale je zcela legitimní, že nejdříve ten materiál dostane dozorčí rada, a ne že já ho budu prezentovat poslankyním a poslancům ve stadiu, když není schválen. Potom ho schválí vláda. Znovu říkám dva možné termíny: 28. června, pokud se to vejde na program vlády, pokud ne, 12. července.
Určitě chválím pana pověřeného ředitele České pošty znovu, že přišel, komunikoval, dal mně i všem samosprávám, které tam byly, podrobné informace. Myslím si, že se snažil odpovídat na otázky. Ale třeba když jsme hovořili o prodeji toho státního podniku, tak tam z jeho strany jsou některé věci, které jsou odborné, a pak on vám řekne: toto je v některých věcech i politické rozhodnutí. Pane ministře, víte, že já vám mnohokrát nabízím, že bych si s vámi k některým problémům Ministerstva vnitra sedla. Psala jsem vám i ohledně České pošty esemesku 27. března, kde jsem vás prosila o to, ať to zastavíte, ať se sejdeme, ať řešíme tu věc, ať se to komunikuje s těmi samosprávami. A já musím v tuto chvíli to tady říct, vy jste mi odepsal: Počítám tedy s tím, že v průběhu tvorby transformačního projektu v období duben až červen bude projekt konzultován taky se zástupci parlamentní opozice. Představil vám někdo transformační plán? A já teď vidím, že vy chcete zákon o státním podniku schvalovat již příští týden ve třetím čtení, a teď tady řeknete, že transformační plán bude vláda schvalovat buď 29. června, anebo 12. července. Já si myslím, že bychom ho nejdříve měli znát, a teprve pak schvalovat tento zákon ve třetím čtení.
A paní poslankyně Berenika Peštová.
Určitě by k této novele vůbec nedošlo, kdybyste to nepotřebovali. To je bod číslo jedna. A z jednoho prostého důvodu: protože v tom třetím čtení už neuděláte nic. Maximálně že byste ten zákon vrátili zpátky do druhého čtení, což si myslím, že tady ta síla nebude. A ta posloupnost je jednoznačná: když nikdo nevíme, kam ty peníze půjdou, jak ten transformační plán bude vypadat, tak nemůžeme schvalovat zákon, který vy k tomu potřebujete.
Je zde ještě jedna faktická - paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji moc. Budete to možná řešit na Ministerstvu vnitra, ale já jsem ten pozměňovací návrh dala do systému už před týdnem, takže předpokládám, že už jste se s ním seznámil. Pro mě je to důležité v souvislosti s tím, co jste tady řekl, že transformační plán budete schvalovat na vládě buď 29. června, nebo 12. července.
Pan ministr chce reagovat?
Beru to asi jako faktickou. Ještě moc ne, ještě jsem se s tím moc neseznámil, ale čtu tady názor naší legislativy. A ten je: S touto změnou navrhujeme vyslovit nesouhlas, neboť by se jednalo o neorganickou interenci - pardon, jo interenci - moci zákonodárné do nakládání s konkrétním státním majetkem.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, myslím, že i z té krátké debaty, která se tady k tomuto tisku vede, je zjevné, že by bylo dobře, aby tato novela byla projednána i ve třetím čtení co nejdříve. A čekají nás náročné body v těch letních měsících.
Ještě se hlásí, ano, s faktickou.
Já určitě reakce na předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Určitě bychom to podpořili, kdybychom znali ten transformační plán. Je úplně hrozné, že pan ministr vnitra tady dneska řekne, že ho představí, nebo vláda ho bude schvalovat 29. června. Včera pan ředitel České pošty řekl, že až po jednání vlády se dozvíme obsah toho transformačního plánu. Takže my v žádném případě nemůžeme zkrácení lhůty podpořit.
Jenom krátká poznámka - pane předsedo Výborný, tady mám poznámku, že ten návrh měl být podán v rámci podrobné rozpravy. Takže uděláme to tak, že ho podáme ještě jednou v rámci té podrobné rozpravy. Tím tedy definitivně končím projednávání v obecné rozpravě. Táži se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Pane ministře, je zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj?
Naopak, Fialova vláda nechává dále zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To znamená, Fialova vládní pětikoalice nadále podporuje zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, to jim vyhovuje, to vláda chce, to vláda podporuje, ale okrade, doslova okrade o peníze všechny slušné lidi. Ekonomové proto celkový odhad škod ještě zvyšují. Takže vy ve finále vlastně vezmete, okradete všechny slušné občany v průměru o 15 000 korun ročně čistého. To je neuvěřitelné úplně, to už je obrovská částka, to je obrovská částka. O nějakém snížení cen si ale v praxi občané mohou samozřejmě nechat jenom zdát, jelikož potraviny kvůli nekompetentní Fialově vládě neustále zdražují. Vláda argumentuje, že jinde jsou daně vyšší. To je hodně zoufalý, hloupý, a hlavně bezzubý argument. Jinde jsou daně vyšší a jinde jsou zase daně nižší. Výhoda je jasná - neexistují žádné daňové odpočty, takže méně byrokracie, méně kontrol, nula podvodů, takže zákazník platí méně a současně na tom šetří jak firmy, tak i stát. Ale jistě namítnete, že mít komplikovanou, absurdní DPH nám nařizuje Brusel. Ano, mít drahý a komplikovaný systém ve všem nám opravdu nařizuje Brusel, tedy Evropská unie. Tak na to pamatujte, až budete chtít opravdu šetřit, a začněme tím, že vystoupíme z Evropské unie. Ušetříme na Green Dealu, na energiích, na daních, na odvodech Bruselu, na bruselské byrokracii i na imigrantech, které nám s vaším přispěním Brusel nutí. A my se ptejme - co se s těmi penězi, o které nás všechny vláda obere, stane? Sníží se státní deficit? Z peněz, které Fialova vláda sebere našim občanům, chcete financovat válku, kterou v lepším případě nevyhrajete, v horším případě přivodíte jadernou apokalypsu. V zájmu občanů České republiky? Ne, v zájmu amerických zbrojních firem a amerických válečných jestřábů, kteří se nechtějí smířit s faktem, že americká nadvláda světu skončila a většina zemí planety se od Američanů odvrátila. I v tomto ohledu úplně vládě ujíždí vlak a vláda nás uvádí postupně do obrovských ekonomických problémů, stejně jako se do nich dostává celá Evropská unie. To znamená, nelézt nikomu do zadku, nebýt servilní, ale je potřeba vidět tyhle pohyby.
Hlásí se pan předseda Benda. Ano, děkuji. Mezitím načtu omluvu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych tedy uvedl stručně návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Důvodů, proč k tomuto kroku přistupujeme, je několik. Děkuji. Dále navrhujeme také upravit i nutnou dobu pojištění pro přiznání tohoto důchodu na dobu 40 let.
Jde nám tam třetina zboží a třetinu nakupujeme. Je mně líto, je to proto, protože ve vládě nejsou lidé, kteří by to řešení nalezli. Co se týká lídrů pětikoalice, ekonom žádný, navíc každý pes, jiná ves, jiným směrem. Navíc je vás pět, to je samozřejmě problém, o kterém všichni víte. Kam se na to hrabou naše, popravdě řečeno ne vždy vydařené covidové tiskové konference. Jenomže my jsme na rozdíl od vás měli hodiny, někdy dokonce desítky minut na rozhodnutí, kde jsme vůbec netušili, co bude příští den, příští týden. Katastrofa! Možná řeknete, že to je detail, ale podle mého názoru byla ta tiskovka zlomem, zlomem v tom, že tam nad vámi fakt zlomili hůl i vaši příznivci, byť ne třeba všichni veřejně, protože většina pochopila, že vy tu krizi nevyřešíte. Vy ten restart, o kterém není třeba pochybovat, vy ho neuděláte. Čili my se neshodneme zcela fundamentálně. Žádná vláda to nevyřeší, a tím spíše ne vaše, a snažil jsem se vám vysvětlit, proč to ta vaše vláda nevyřeší. Jestli máme ten restart udělat, tak je to o tom, že zapojíme průmysl, zapojíme podniky, zapojíme živnostníky, zapojíme zaměstnance, ti udělají obrat. Proč se nepoučíme? Nikdo nevěděl, co s tím má dělat, nám to jelo hrozně nahoru. Během několika dnů se začalo plošně testovat de facto v každé firmě. Prostě vytvořili jsme pro to nějaké podmínky. Víte, proč se to vyplatilo? Proč se nepoučíme? Jste tady třeba z odéesky, byli jste vždycky podnikatelsky orientovaní. Proč na to nesázíte? Proč sázíte na stát? A všichni to víte, ještě se usmíváte teď tady na mě, pokyvujete alespoň vnitřně, ale nevím, proč to pak neřeknete na mikrofon! Protože jste je vytrénovali za minulý rok přes energie. Zatímco všude v Evropě se začalo alespoň něco dělat s cenami energií, nějak se to začalo regulovat, tady jste si hráli stále prostřednictvím pana ministra Síkely na evropské geniální řešení. Máme nejvyšší ceny energií. Jste nevypočitatelní s ohledem na daně. My chceme, abychom motivovali firmy, ale ony chtějí jedinou věc a to je předvídatelné prostředí. To se nám šeredně vymstí, šeredně vymstí! Ten to říká jasně. Pak po nich chceme, aby restartovali ekonomiku? Vysmějí se vám. Tak se nedivme, že tady ten restart neuděláme. Aby si na to vzaly úvěr.
Pracovat do více než 65 let u nás ani reálně není možné. Mimo jiné i proto, že máme velké zastoupení náročné práce v průmyslu a i zdravotní stav lidí v předdůchodovém věku je horší než v západní Evropě. Nutná je například vyšší motivace k zdravotní prevenci, které se může účastnit stát i zaměstnavatelé. Opravme náš průběžný systém, odstraňme jeho popsané defekty a nesahejme lidem na zasloužené důchody. To je zcela nelegitimní. Valorizace důchodů má krýt růst životních nákladů a musí být přiměřeně vysoká a také musí v době vysoké inflace více pomáhat chudším důchodcům. A zase - vláda jde proti těmto rozumným zásadám. Dámy a pánové, pojďme připravit skutečnou důchodovou reformou, která vydrží desetiletí. Například po vzoru Německa, tam máme největší míru založení na účasti zaměstnavatelských pojišťoven, sociálních i zdravotních odvodů.